Senátní návrh, co se týká očkování, pouze stanoví, že nebude podmínkou plné očkování hexavakcínou a dalšími pro vstup do školky, případně na zotavovací akce. Ale já si myslím, že je to tak správně, protože tím se otevírá prostor a vynucuje prostor, a to je dobře, k vysvětlování a odůvodňování, proč je očkování správné. To není tak malé číslo, abychom nad tím mávli rukou a řekli, že to je statistická chyba, která se stane, a jdeme dál, protože celkově je to dobré. Je to 613 případů, které se musely vyrovnat s problémy, které povinné očkování přineslo. Očkujeme povinně devět vakcín.
Také děkuji. Stále faktické poznámky.
To je jediné řešení. Protože když se chceme vrátit do doby, kdy byly pravé neštovice, tak se do ní vrátit můžeme. My všichni víme, že když klesne proočkovanost pod 80 %, hrozí epidemie.
Ještě jednou děkuji za slovo. Já už jsem nechtěl hovořit. Ale když jsem zde slyšel některé diskusní příspěvky, tak musím. Já bych se chtěl zeptat. Je to hodně, nebo málo ve srovnání s počtem neočkovaných dětí? Nevím. Druhá věc, vážení. Jak je možné, že se nám opět objevuje tuberkulóza? Protože jsou nezodpovědní lidé, kteří jsou proti očkování proti těmto záludným chorobám. Víc již říkat nebudu.
Děkuji. Pan poslanec Vyzula a po něm pan poslanec Nykl.
Dobrý den, dámy a pánové. Pane předsedo, děkuji za slovo.
Představenstvo těchto rozhodujících společností na energetickém trhu musí při svém obchodním rozhodování postupovat vždy s péčí řádného hospodáře, tak jako každá jiná obchodní korporace, a musí tedy být především orientováno na podnikatelskou efektivitu a obchodní zisk. Skutečnost, že se ovšem jedná o politický krok s nejasným věcným odůvodněním, může však jako taková představovat nějakou formu budoucího ohrožení zájmu spotřebitelů, kteří vždy představují na energetickém trhu, který má ERÚ regulovat, slabší, a tedy tu logicky zranitelnější stranu. Tolik tedy trochu právničiny, a nyní k meritu věci. Děkuji za pozornost.
Bohužel pravda se naplnila. Je to tady a musíme se o něm opět bavit. Na nedokonalosti zákona se upozorňovalo ve Sněmovně i v Senátu. Tento zmetek prošel a dnes bohužel musíme řešit následky. Náš poslanecký klub dělal vše pro to, abychom těm problémům a průšvihům nějakým způsobem zabránili. V něčem se nám to podařilo, v něčem bohužel nepodařilo. Bylo by dobré si říct, co na energetickém zákonu je tak zajímavé pro určité zájmové skupiny. Jsou to samozřejmě peníze. Obnovitelné zdroje nás ročně vyjdou na 45 mld. korun. Rok jsme byli ubezpečováni, že přeháníme, že se není potřeba obávat ani o peněženky českých občanů, ani o energetickou bezpečnost České republiky. Pan ministr Mládek dal za to, že zákon nezvedne ceny energií, dokonce svou hlavu na špalek, což asi nebylo úplně moudré. Už při projednávání zákona se přišlo na řadu chyb. Například se našemu poslaneckému klubu podařilo zabránit dotačnímu zvýhodnění solárníků o dalších 35 mld. korun. Musela se řešit otázka věcných břemen u elektrických drátů i plynových přípojek, která by rovněž stála mnoho desítek miliard korun. Především jsme však mnohokrát na seminářích a při projednávání ve výborech před plénem Sněmovny poukazovali na to, že hrozí vykostění pravomocí a akceschopnosti Energetického regulačního úřadu. Opravdu to vypadá, že silný a nezávislý Energetický regulační úřad se panu ministru Mládkovi nehodí. Je přece potřeba prosadit děj se co děj dostavbu jaderných bloků. Tuto dostavbu v řádech stovek miliard korun bohužel pak musí někdo zaplatit a ideálním obětním beránkem v tomto státě je obyčejný spotřebitel, který se nedokáže tomuto bránit, takže je nutné toto prosadit do cen. Je nutné najít cestu, jak se zbavit současného vedení ERÚ. Nejdřív přišlo Ministerstvo průmyslu a obchodu s myšlenkou okamžitého zřízení rady ERÚ, která by nahradila současné vedení úřadu, ale po veřejných protestech byla přijata úprava, že bude rada zřízena až od roku 2017, kdy končí mandát paní předsedkyni Vitáskové. Vypadalo to, že se tím akutní nebezpečí oddálilo a že se třeba ještě podaří pravomoci rady upravit tak, aby byla nezávislá na vládě a mohla skutečně regulovat. Ale ještě předtím, než novela proskočila Senátem, se objevila další zásadní v uvozovkách legislativní chyba, která znamená, že se panu ministru Mládkovi podařilo a vedení ERÚ se zbaví. Konkrétní postup, jaký je v tomto případě, tak na to bych se velmi rád pana ministra zeptal. Samozřejmě i na další otázky. Tato údajná legislativní chyba znamená, že současné vedení od 1. ledna příštího roku končí a není jasné, kdo bude rok a půl, tedy do srpna roku 2017, než bude jmenována nová rada, úřad řídit. Kdo je odvolá, na základě jakého ustanovení. Bude výběrové řízení a do čela úřadu nastoupí noví lidé? Jakým způsobem se to bude předkládat Evropské unii.
Děkuji panu poslanci Marku Černochovi, poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Pane ministře? Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Už přes rok pořádáme semináře, bojujeme proti legislativnímu zmetku. Příkladem bylo zřízení Rady Energetického regulačního úřadu. Členové rady jsou tedy vydáni na milost a nemilost ministra průmyslu. Ministerstvo se dodnes neobtěžovalo odpovědět na celou řadu věcí spojenou se vznikem rady. My jsme již den po schválení zákona prezidentem připravili naši novelu. Navržená novela má tento nedostatek odstranit. Vláda připravila svou novelu, kterou tady dnes projednáváme, a naši označila za tu horší. Od ledna totiž budou moci dělat, co se jim zachce, protože nebudeme mít žádné vedení úřadu. Byla by to mezinárodní ostuda a výsměch všem lidem v České republice. Byl by to začátek chaosu a ohrožení energetické bezpečnosti našeho státu. I když by to na jednu stranu mohl být i konec pana ministra, protože ten se tady veřejně dušoval, že zákon je v pohodě, že žádné hrozby nejsou a že my jen plašíme vodu, a hned po přijetí sám připravil novelu zákona, která ještě ani není účinná, a už přiznal několik fatálních chyb s různými dopady. Když jsem tady kritizovala, že předseda Rady ERÚ se vlastně stává náměstkem ministra průmyslu a obchodu, což je v rozporu s evropskými pravidly pro nezávislost regulátora, ještě jsem netušila, že celé ERÚ se stane de facto nějakým odborem Ministerstva vnitra pod státní službou a že nebude mít své vlastní vedení. Náměstek pana ministra mi při projednávání mého pozměňovacího návrhu zdůvodnil negativní stanovisko ministerstva tím, že můj návrh na změny v Radě ERÚ je proti služebnímu zákonu. Jsem velmi znepokojena, jakým způsobem se tento energetický zákon uvádí v život. Kritizovala jsem nejen samotnou podstatu zákona, ale také legislativní proces, kterým byl zákon schvalován. Na seminářích k energetickému zákonu jasně zazněla z úst odborníků celá řada skrytých hrozeb, které ze zákona plynou. Zatím se všechny naplnily a stále naplňují. Řada změn se dostala do zákona až na poslední chvíli a bez náležité diskuse. Velmi překvapivé taky bylo, že zákon byl zařazen na mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny. Zákonná úprava neprošla řádnou diskusí a dopady na činnost Energetického regulačního úřadu jsou někdy tragické. Zřejmě jsou vyšší zájmy v tom, že Energetický regulační úřad nesmí za žádnou cenu zůstat hlídacím psem na trhu a zřejmě ani nesmí zůstat celé funkční období. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Havlové.
Snažili jsme se vyhovět i těm pozměňovacím návrhům, kde to jenom bylo možné. Projevili jsme dobrou vůli v tom, že vznik Rady ERÚ jsme odložili o nějakou dobu vlastně do 1. srpna roku 2017, tak aby tento zákon získal většinu.
Dnes dopoledne jsme se dozvěděli, že o zákonech, které se týkají zdravotnictví, by měli ve Sněmovně vystupovat pouze lékaři.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Čekali jsme víc. Vyzval jste nás současně, abychom byli zdrženliví z hlediska pozměňujících návrhů. Už teď musím říct, že nebudeme moci vaši žádost vyslyšet, protože to, co jste předložili po roce a půl, je polotovar, který budeme muset pozměňujícími návrhy upravit tak, abychom pro něj mohli s čistým svědomím zvednout ruku. Takže je mi to líto, nemůžeme vyslyšet vaši žádost.
Děkuji paní poslankyni Putnové. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Milan Urban.
Ale tenhle zákon není důležitý pro resortní kapitoly ani pro školáky ani pro školský výbor ani pro hospodářský výbor. Je důležitý pro českou ekonomiku, pro české hospodářství. Jestli máme plánovat nějakou budoucnost, tak ji můžeme plánovat jen tak, že budeme dobře zkoumat, dobře vyvíjet, dobře inovovat, a jak v oblasti základního výzkumu, aby mě někdo nenapadl, tak ale zvláště v oblasti aplikovaného výzkumu, tedy na konci toho vývoje, toho výzkumu, by měl být nějaký komerční efekt. Prostě aby měl produkty, které nikdo jiný neumí, a tak je mohl dobře prodávat po celém světě. Proto je tento zákon jako vstup do té diskuse nesmírně důležitý, a já bych naopak poděkoval za to, že to tady v této chvíli je.
Není tomu tak. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům nebo výboru k projednání?
Děkuji za slovo. Jak jsem již avizoval, navrhuji přikázání hospodářskému výboru.
Je tu návrh na přikázání hospodářskému výboru. Pokud nikdo nemá žádný další návrh, je tady žádost o vaše odhlášení. Budeme hlasovat o přikázání dalšímu výboru k projednání a tím je pode návrhu pana poslance Pilného hospodářský výbor. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Prosím pana ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, aby nám tento návrh představil.
Jeho zřízení si nevyžádá žádné investice ani nové zaměstnance, využije plně stávajících kapacit národních úřadů. Dohodu projednal zahraniční výbor Sněmovny, který ve svém usnesení doporučil dát souhlas k ratifikaci.
Já se velmi omlouvám, pane ministře.
Tento způsob umožní pružně reagovat na změny ekonomické situace úpravou sazeb, přitom však vyžaduje dosažení kolektivního konsenzu na nejvyšší úrovni exekutivy. V souvislosti s předpokládaným zvýšením příjmu státního rozpočtu z výnosů z úhrad vydobytých nerostů musel být upraven i poměr rozdělení tohoto výnosu mezi státní rozpočet a obce. Děkuji za pozornost.
Doporučuji propustit do druhého čtení.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Nechci o tom mluvit. Chci pouze podotknout, že my, co žijeme v regionu, opravdu nechceme našim dětem zanechat místo k bydlení, kde už nebude žádná práce ani možnost jakéhokoliv rozvoje. Je to věc vlády prostě. Chtěl bych říci, že nemovitosti, které nebudou mít v našem regionu žádnou cenu, to taky není docela dobrá vyhlídka pro investory a každý se nám vyhne obloukem. Proto si vážím firem, které dlouhodobě působí a odvádějí daně v našem regionu. V Ústí a hlavně na Mostecku.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Michal Kučera.
Ale naprosto zásadně se mění v dílčí úhradě z hnědého uhlí dobývaného povrchovým způsobem. Těžaři budou odvádět větší procento do státního rozpočtu, tudíž budou mít větší ekonomickou zátěž.
Dlouhodobě se tady přenáší zodpovědnost za kontrolu povinností rodičů, které jim ukládá zákon, na školy a školská zařízení. Děti do školy jít musí, protože jim to ukládá zákon - rodičům. Když jsem si to takto rozebral, tak si říkám, že to vůbec není debata o tom, zda očkování je, nebo není povinné. To je v jiných paragrafech a nikdo to nezpochybnil. Do hasiče může chodit, do fotbalu může chodit, do hudebky může chodit. Všude chodit může, ale na školu v přírodě se musí zkontrolovat ve čtvrté třídě, zdali má všechna očkování.
Pevně věřím, že... Pečlivě naslouchám, pročítám knížky, argumenty. Asi jste taky mnozí dostali. Vnímám tyto argumenty. Ale vnímám také, že je vůle z hlediska Ministerstva zdravotnictví se postavit co nejzodpovědněji i směrem tady k té otevřenosti. Možná že to ještě řekne. Je jasně deklarováno, že ministerstvo chce uzákonit odpovědnost státu za škody z očkování. Jeden z těch argumentů. Sankce, které byly v nesmyslné výši nastaveny, se snížily. A i tam je otázka jako prostě té nejvyšší možné sankce a nejnižší hranice. Čili myslím si, že je tady dobrá vůle tuto věc řešit. Dobře, že diskutujeme. Takže i tady bych trošičku dal do závorky všechny ty názory, nakolik je to delikátní záležitost. Budu to pečlivě sledovat.
Prosím s faktickou poznámkou pana předsedu Černocha.
Já jenom v rychlosti. Faktická poznámka na to, co říkal pan kolega Bendl. Určitě rodina je to nejzákladnější, co je. Dcera má vážný zdravotní problém a například nemoc, jako je černý kašel, je pro ni téměř smrtelné nebezpečí. A já z tohohle pohledu mám také svá práva a nechci nechávat zcela na zodpovědnosti nebo nezodpovědnosti některých lidí, jestli oni nechají naočkovat své děti a jestli to pro moji dceru zase bude problém. Takže v tomhle směru určitě chápu i slova kolegy Farského v rámci toho velkého čísla dětí, které mají nějaký problém v rámci očkování. Ale je zde potřeba brát v úvahu to, že si myslím, že lékař, pokud je tam nějaká kontraindikace, tak v tomhle směru se k tomu postaví tím způsobem, že udělá nějaký individuální plán. Ale nikde tam nebylo dáno to, že i já mám strach o svoje děti. Je to otázka celé Evropy. Máme volný pohyb.
To byla poslední faktická poznámka.
Jenom chci připomenout genezi tohoto návrhu, připomenout to, že Poslanecká sněmovna, než došla ke své verzi, tak se tím návrhem velmi zodpovědně a velmi dlouho zabývala. Opakovaně se jím zabýval zdravotní výbor Poslanecké sněmovny. Zákon se dokonce vracel zpátky do výboru. V podstatě na základě výstupů z této komise by mělo eventuálně docházet k nějakým dalším změnám. Samozřejmě může mít někdo filozofický pocit, že stát nemá právo nařizovat vůbec nic. Ty lidi asi nepřesvědčím.
Připraví se pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo. Dovolte mi ještě faktickou. Dovolte mi jenom říci, že když se tady bavíme o uhlí na Dole ČSA, tak se tady bavíme o nejkvalitnějším uhlí v Evropě. Kdo si to vezme na hrb?

Jenom mi dovolte, že na tomto uhlí z Armády jsou teplárny závislé.
Děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Seďa s faktickou poznámkou. Děkuji za respektování času, pane poslanče. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Seďa a připraví se pan poslanec Vozka s faktickou poznámkou.
Já bych chtěl vaším prostřednictvím panu poslanci Kučerovi říci, že ani současná vláda ani vlády minulé nekašlaly na Ústecký kraj, tak jak nekašlou na Moravskoslezský kraj a možná i na další kraje. Já pocházím ze Zlínského kraje a u nás jsou regiony, kde je vysoká nezaměstnanost. A já bych byl rád, aby i v těchto regionech, v těchto oblastech, v těchto obcích vláda pomáhala tak, jak pomáhá Ústeckému kraji.
Nyní tedy pan poslanec Vozka.
Mně nedá, než abych některé více než nepřesnosti, které tady padly, částečně se snažil napravit. Jsou dva druhy zahlazování.
Máte slovo.
Jde totiž o jednorázovou neopakovatelnou účetní operaci, která neřeší strukturální problém. Tolik k tomu, abychom si řekli, jak pravicová vláda pracovala se státním rozpočtem. My tady kritizujeme pana ministra financí za 600 milionů, tady se žonglovalo s desítkami miliard.
Připraví se pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou. Jestli máte něco důležitého, jděte do předsálí a tam si to řekněte, ať je zde rozumět.
Mnozí spotřebitelé jsou nepoučitelní, ale myslím si, že bychom je měli chránit. V systému jsem viděl už připravený návrh pana poslance Klána, nevím, jestli ho přečte, který navrhuje, aby se informační databáze neschvalovala.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající.